Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto doprovodné usnesení, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh usnesení nebyl přijat. Paní předsedkyně se ještě hlásí.
Děkuji. Já bych chtěla říct, že samozřejmě jsme si vědomi většiny tady v Poslanecké sněmovně, takže se dalo předvídat, jak dopadne prezidentské veto. Nicméně všechny debaty, které se tu dnes během těch dvou hodin vedly - dva náměstci, tři náměstci, jak to bude, co to bude - brzy budou zodpovězeny.
Budeme pokračovat dalším bodem našeho schváleného programu, kterým je Předložený návrh postupně uvedou ministryně obrany Jana Černochová a ministr zahraničí Jan Lipavský.
Evropská unie schválila 17. října asistenční misi pro Ukrajinu zaměřenou na výcvik ukrajinských vojáků na území členských států Evropské unie. Zájem o zapojení do mise už vyjádřila více než polovina členských zemí Evropské unie, vedle zemí střední a východní Evropy jsou to například Španělsko, Francie, Portugalsko, Nizozemsko, Irsko, Itálie či Lucembursko. Náš příspěvek Ukrajině v přípravě vojáků navrhujeme realizovat ve dvou částech. Druhá část by se měla týkat výcviku ukrajinských vojáků na našem území, který souvisí s návrhem na schválení pobytu do 800 osob na území České republiky. Výcvik příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny na území České republiky organizujeme na základě bilaterálních jednání s Ukrajinou. Přes uvedené priority v podobě pomoci Ukrajině samozřejmě nelze opomíjet podíl mezinárodních organizací na stabilizaci bezpečnostní situace v dalších krizových regionech. Mám konkrétně na mysli oblast Blízkého a Středního východu nebo některé země západního Balkánu. Během předkládání návrhu vládě, a ostatně i kolegům na výboru, jsem zdůraznila, že návrh na zapojení našich vojáků v EUTM v Mali a Iráku případně předložím samostatně v podzimních měsících. Bohužel situace v Mali je ještě složitější, než byla v létě, a aktuálně není vyhlídka na její výrazné zlepšení.
Opět se pro pořádek optám, paní ministryně, je zájem o závěrečná slova? Stejně tak pan zpravodaj nemá zájem? A my přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Projednávání končí. Děkuji tímto paní ministryni, děkuji panu zpravodajovi a končí tím i celý tento bod. A my přistoupíme k bodu dalšímu, otevírám bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede pan vicepremiér Marian Jurečka, prosím. Ještě požádám kolegy a kolegyně o opuštění sálu. Opět, koho nezajímá diskuse k tomuto bodu, velmi prosím, kolegové, veďte své diskuse prosím v předsálí. A nyní vám, pane vicepremiére, pane ministře, dávám slovo.
Budu velmi stručný. Tato novela byla připravena ještě minulou vládou a teď tedy projednáváme tento původní návrh. Budu stručný z hlediska obsahu této novely. To je za mne vše na úvod.
Také děkuji. A já nyní poprosím, aby se právě slova ujal pan zpravodaj zemědělského výboru, pan poslanec Vít Vomáčka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy aby odůvodnil.
Vážení členové vlády, dámy a pánové. Zemědělský výbor na své 13. schůzi dne 4. října 2022 projednal tento sněmovní tisk včetně pozměňovacích návrhů, které k němu byly na zemědělském výboru podány. Celkem byly podány tři pozměňovací návrhy a zemědělský výbor přijal dva z nich.
Je pravda, že pozměňovací návrh pana kolegy Vomáčky byl velice obšírný. Jedná se například o zkoušku odborné způsobnosti o autorizaci, o komoru, její působnost, její jednotlivé orgány, ať už je to dozorčí rada, představenstvo nebo sněm. Takže za nás podporujeme zákon včetně pozměňovacích návrhů, které tam byly přiloženy.
A to je, že Poslanecká sněmovna v souvislosti se schválením služebního zákona žádá Ministerstvo vnitra předložit novelu zákona o úřednících. Je jasné, že se k tomu povede diskuse, ale jsem přesvědčena o tom, že když to tedy koalice slíbila i to tady deklarovala, tak já doufám, že to dnes i potvrdí svým hlasováním.
Nikdo už se nehlásí, obecnou, nebo respektive rozpravu končím.
K paní poslankyni Peštové, která se tady ráda a opakovaně rozčiluje a vyčítá nám, jak jsme hloupí, prostřednictvím pana předsedajícího, bych rád konstatoval, že žádný návrh na tři náměstky v rozpravě přednesen nebyl. Byly varianty čtyři, pět a ponechání stávajících dvou a podle počtu ředitelů sekcí. My jsme celkem jasně řekli, a deklarovali jsme to i tady, že ne všechno musí být napsáno v zákoně. Znáte mě dobře, že já to říkám celý život, některé věci má upravovat svět sám a nemusíme mít vždycky pečlivě napsáno - tolik máme ředitelů, tolik máme náměstků, tolik máme ministrů. On ten svět funguje i bez toho. A čím víc toho píšeme, tím častěji ty zákony znovu a znovu novelizujeme. To je první poznámka. Druhá poznámka. V Senátu jsem strávil nad zákonem o státní službě poměrně dlouhý čas, prošel jsem tři orgány, dva výbory a jednu komisi. Tolik asi moje závěrečné slovo. Já věřím, že Poslanecká sněmovna přehlasuje veto prezidenta republiky. Naprosto chápu opozici, ostatně my jsme to v opozici dělali také, že kritizuje zákon o státní službě.
Ještě se ujistím, čtyřminutovou přestávku jste žádal?
Děkuji. Ano, Senát nevrátil tento návrh zákona Poslanecké sněmovně, přestože tak navrhly dva senátní výbory. Nyní jsme se na plénu zabývali zásadní výhradou, převážně zásadní výhradou pana prezidenta. Dále jsme se zabývali dalšími argumenty, které uváděl pan prezident ve svém vetu, byly rozváděny a doplňovány.
Článek 50 odstavec 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Mezitím vám přečtu, o čem budeme hlasovat. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl přijat a já konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. Nyní jsme ještě měli zájem o hlasování doprovodného usnesení. Hlásí se pan předseda.
Z tohoto důvodu se jako vládní koalice zdržíme hlasování.
To jsou dvě změny, které prosím hlasovat.
Děkuji a nyní se hlásí pan poslanec Aleš Juchelka.
Moc děkuji, já taky budu stručný. Jsem rád, že tady za mnou sedí pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, protože pokud to otevřeme dnes a opravdu jenom na pár minut, tak se můžeme dobrat nějakého zásadního výsledku hlavně pro ty, kterých se to týká. Na Úřadu práce musím pravidelně odevzdávat výpisy z účtu o odešlém Sipu, a pokud je na výpisu jiný příjem než od státu, tak mi úřad sebere příspěvek na bydlení. Dnes si vypůjčím od dědy na úhradu SIPO z účtu, peníze vložím na svůj účet a budu se modlit, aby Úřad práce pochopil, že jsem tuto situaci musela řešit půjčkou. Stát tak může ze mě udělat neplatiče, a to je docela kruté." To je můj první dotaz. Bude Úřad práce, protože se zpozdil s výplatou dávek, dělat právě z lidí neplatiče? Jak to budou vysvětlovat potom Úřadu práce, těm referentům, a jak se Úřad práce zachová? Bude jim nějak krátit pomoc, protože mají třeba jiný příjem? Pořád jsme upozorňovali na to, že agenda, kterou MPSV valí na Úřad práce, je prostě velká a dlouhodobě neudržitelná. Tyto problémy dostávají do psychických problémů zaměstnance, kteří tyto dávky zpracovávají, a samozřejmě že to má potom velký vliv na zpracování dalších dávek, protože jedna mnohdy navazuje na druhou a jsou různě prokombinovány. A nebavíme se jenom o dávkách zaměstnanosti, respektive o dávkách pomoci v nezaměstnanosti, ale bavíme se o mobilitě, příspěvku na živobytí. Prostě nápor nejen na referenty, ale také jejich vedoucí, je razantní. Proto bych chtěl tady tento bod otevřít, poněvadž by mě zajímalo, kolik tady těchto vyplacených dávek je v prodlení přes 30 dnů, přes 60 dnů, kolik jich je nevyřízených. Děkuji moc. A název tohoto bodu: Zpožďování výplat dávek Úřadem práce.
Také se pokusím zprostředkovat co nejpřesněji, Zpožďování výplat dávek. Poprosím ještě pana předsedu Radima Fialu.
Chtěl bych to jako první bod ve čtvrtek v 18 hodin.
Děkuji. Pouze než k němu přistoupíme, přečtu došlé omluvy. To jsme tímto vypořádali. A nyní tedy nejprve, pokud nejsou námitky, budeme jako celek hlasovat návrh předložený z grémia. Námitky nejsou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve jsem vás teď odhlásila. Z členů vlády se omlouvají: Balaš Vladimír - celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, Baxa Martin z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Bek Mikuláš z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Lipavský Jan z celého jednacího dne taktéž z důvodu zahraniční cesty, Nekula Zdeněk z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Šalomoun Michal z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Ještě přišla omluva od pana poslance Janulíka Miloslava do 16 hodin z pracovních důvodů. Je to pan poslanec, předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný, který je přihlášen. Teď mi asi nevěnuje úplně pozornost, ale je tady v této schůzi přihlášen s přednostním právem jako první. V případě, že to bude příliš pozdě v dnešním dni, tak bychom začali až zítra. To podle domluvy, která nastane podle průběhu dnešního jednání.
Takže vy si jmenujete nového ředitele odboru nebo vrchního ředitele sekce. To znamená, že oni mají větší jak tříletou praxi, šestiletou praxi, a teď si vezměte, že pokud tam je člověk déle jak tři roky, tak má nárok jako odstupné tři platy, šest let šest platů, devět let devět platů, nad devět let dvanáct platů. Takže my tímto krokem, že opravdu si potřebujeme jenom vytvořit patro pro své známé a tak dále, tak zatížíme opravdu absolutně rekordně státní rozpočet, protože my se musíme vypořádat i s těmi lidmi, kteří jsou v tom bazénu. A tady samozřejmě v této době v energetické krizi počítáme každou korunu, chybí nám peníze do státního rozpočtu, tak je přece legitimní se ptát: Proč? A to ani nemluvím o tom, že to jsou lidé bez odborné agendy. Ale politický náměstek není v hierarchii řízení služebního úřadu. To je pouze vrchní ředitel sekce, ředitel odboru a vedoucí oddělení. Takže co tam ti lidé budou dělat? Budou odborně radit? Ano, ale od čeho tedy máme poradce? Proč z nich děláme politické náměstky? V současném zákonu bylo, že mohou být maximálně dva političtí náměstci. My jako opozice jsme se snažili pochopit samozřejmě motivy současné vládní koalice a navrhovali jsme, dobře, když teda politické náměstky, máte zastupovat člena vlády, no tak kde může takový politický náměstek zastupovat člena vlády? Tak může ho zastupovat na vládě, v Poslanecké sněmovně, v Parlamentu a před Evropskou komisí. To znamená maximálně čtyři. Proč počet neomezený? Co to má být. Co si pod tím máme představit? To znamená, že pokud by rezort měl pět sekcí, pět politických náměstků, sedm sekcí, maximálně sedm politických náměstků. Ani toto neprošlo. Prostě stále se trvá na tom, aby byl neomezený počet politických náměstků. To znamená, že jich může být klidně 8, 10, 12, 16, je to úplně jedno, prostě můžu mít neomezený počet náměstků. Ale každý ten náměstek má svoje bonusy a tyto bonusy se dostaly do návrhu toho zákona. Bonusy je auto s řidičem, potom auto k osobnímu využití, asistentka, to jsou všechno věci, na které bude mít ten politický náměstek nárok. Ale zároveň bez jakékoliv odpovědnosti řízení do toho úřadu. Prostě jakýkoliv jeho podřízený nebude nikdo. On bude mít jenom svého kolegu z pozice ministra, ale nebude mít žádné úředníky, se kterými by spravoval agendu. Ty úředníky bude mít pouze vrchní ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení, které jsou v hierarchii pod služebním úřadem neboli pod státní službou. Dalším terčem kritiky, která samozřejmě vyplynula na povrch, jsou výběrová řízení. Velmi oprávněně se kritizuje to, že vlastně... Asi začnu jinak. První je profesionalizace. O tom už jsme si tady řekli, že v podstatě bez vysoké školy tam budeme politické náměstky mít, ředitele budeme odvolávat každých pět let, tak o profesionalizaci asi tady nemůže být řeč. Druhá věc je stabilizace. No to už to, co jsem řekla poprvé, tak stabilizace, když každých pět let vyměníte polovinu úřadu, tak samozřejmě o tom také nemůže být řeč. A poslední je depolitizace. My jsme právě tu stabilizaci chtěli udělat v tom, že výběrová řízení budou dvoukolová, aby v tom prvním kole skutečně ti lidé třeba, co jsou v bazénu, nebo i jakýkoliv jiný kariérní postup v rámci jednotlivých úřadů, se mohli hlásit v prvním kole do toho výběrového řízení. Ale souhlasili jsme s námitkou, že je potřeba otevřít ty rezorty i lidem zvenku. Proto jsme ze tří kol udělali dvě kola, aby ti lidé zvenku měli snazší vstup do té státní správy. Ale současný návrh má jenom jednokolové výběrové řízení. To znamená, kariérní úředníci nula, jako kdyby neexistovali. Já si myslím, že skutečně je potřeba si to tedy připomenout, aby teda ti lidé, kteří se na nás možná dívají, věděli, že vstup do státní správy nebude nikdy jednodušší. Tak nejvyšší státní tajemník musí být starší 40 let a stačí 5 let praxe v oboru s tím, že musíte mít zkušenosti jako vedoucí minimálně 4 roky za posledních 15 let. Nemusí to být v kuse, stačí každý rok něco, aby se to nasčítalo do 4 let. Vedoucí služebního úřadu na 5 let stejné podmínky jako státní tajemník a opět se to sčítá. Takže já si myslím, že skutečně profesionalizace státní správy je našláplá tím nejlepším směrem. A teď my si tady skutečně hrajeme s tím, co na to řekne Evropská komise. Protože s Evropskou komisí tento návrh nikdo nepředjednal. Já se skutečně obávám toho, že tak jak je ta novela připravená, že bychom měli ještě vzít rozum do hrsti, že bychom se měli vrátit na začátek, jednat. Ale pojďme se bavit o těch skutečných problémech, které zákon o státní službě přináší. A znovu říkám, my víme, že jsou tam problémy, ale žádná z těch věcí se vůbec vlastně nepropsala do této novely. Zda tady by nebyla cesta, jak samozřejmě toto zefektivnit. Ale proč musíme mít podmínku vždy výběrové řízení? Proč to nemůžeme udělat jako u ředitelů škol, že když je samozřejmě člověk spokojen, jako teď myslím z pozice ministra, s prací takového úředníka, tak je tam automat. Vždyť to jsou strašlivé náklady a opět to všechno platí státní rozpočet. Protože samozřejmě v médiích se vždycky objeví jedna věta a úplně jsem se dneska musela rozesmát, když jsem poslouchala tiskové konference, že se deklaruje, že se sníží počet náměstků! No tak prosím vás, on se sníží, protože z náměstků uděláme vrchní ředitele sekce, ale doplní se nám o politické náměstky.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní tedy zahajuji 47. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána vaše účast, prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, jelikož jsem vás právě odhlásila. Náhradní karty platí tak, jak byly načteny i na 45. schůzi. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování o ověřovatelích. A prosím, abyste se ztišili. Kdo je proti? Nicméně pan poslanec Klíma svoji omluvu ruší. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 47. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Paní poslankyně, páni poslanci, prosím o vaše návrhy k pořadu schůze. Přihlášený je pan předseda Výborný s přednostním právem k pořadu schůze. Prosím, máte slovo. A vás ostatní ještě jednou, kolegyně a kolegyně, prosím o ztišení.
Vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já bych požádal o procedurální hlasování.
Děkuji. Jelikož se jedná o procedurální návrh, tak jsem přivolala kolegyně a kolegy z předsálí a budeme o něm bezprostředně hlasovat. Já zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Žádný návrh na změnu pořadu schůze předložen nebyl, proto tedy budeme hlasovat o pořadu tak, jak jej máme písemně předložen. Zahajuji tedy hlasování o pořadu schůze. Návrh pořadu byl schválen. A nyní se tedy můžeme rovnou věnovat bodu číslo 1 dnešního pořadu schůze, kterým je Nejdříve se tedy táži zástupce navrhovatelů pana poslance Marka Bendy, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky? Má zájem. A vás, kolegyně a kolegové, žádám ještě jednou o ztišení, případně přesunutí vašich rozhovorů do předsálí. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, vážení páni ministři, vážený pane premiére, dámy a pánové.
Pan poslanec Babka.
Děkuji.
Není, takže končím rozpravu. A táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Nikoliv. Můžeme tedy zahájit podrobnou rozpravu.
Děkuji.